Já vám řeknu její složení, je to teď docela klíčové těleso. Na politické úrovni v této chvíli to příměří není nikým zpochybňováno. Blíží se zima. A moje otázka na ukrajinské partnery bude, co v této chvíli oni zřejmě budou nejvíc potřebovat. Takže myslím, že bylo docela věcné to, co tady řekl pan poslanec Komárek, že tohle je to, co by nás mělo zajímat.
Ten má tyto odstavce:
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Ptám se, pane zpravodaji, jestli byly všechny návrhy vyčerpány. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ještě chtějte něco občanům této země vykládat.
Protože byl vyčerpán program 15. schůze Poslanecké sněmovny, schůzi končím, těším se na vás zítra.
Pro ty z kolegů a kolegyň, kteří nevědí přesně, o co se jedná, chci připomenout, že rodiče obou dětí jsou občany České republiky. Otec žije dlouhodobě v Norsku, matka začala žít v Norsku poté, co se v roce 2005 provdala. Oba dva chlapci se narodili v Norsku a zde také vyrůstali s rodiči. V roce 2011 byli bratři rodičům odebráni z důvodu podezření na násilí v rodině a pohlavní zneužívání chlapců. Obě děti byly umístěny do přechodné pěstounské péče. Poté norská krajská komise pro sociálně-právní ochranu dětí a sociální záležitosti vydala v roce 2012 rozhodnutí, kterým byly obě děti svěřeny do péče pěstounské rodiny, pouze matce byl povolen styk s dětmi. Později okresní soud matce dětí úplně zakázal kontakt. Následně došlo k rozdělení sourozenců a jejich umístění do dvou pěstounských rodin. V lednu 2013 bylo ukončeno policejní šetření, jehož výsledkem bylo zbavení matky dětí veškerých obvinění. V únoru 2013 rozhodl soud o přiznání práva styku s nezletilými dětmi matce. Přehled aktivit je uveden v této písemné zprávě. Čili norská strana má jasné signály na vládní úrovni od vlády České republiky, že tuto věc velmi pečlivě sledujeme. Ministerstvo zahraničí je nadále prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu v Oslo v kontaktu s matkou dětí, také s její advokátkou a bude jí v rámci svých kompetencí nápomocno. Zpráva také poskytuje informaci o tom, že matka dětí podala proti Norsku stížnost u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Pevně věřím, že po zaktivizování všech kompetentních účastníků se tento problém podaří co nejdříve vyřešit ku prospěchu dětí a ku prospěchu jejich rodiny.
Děkuji panu premiérovi. Vidím, že zde není předseda klubu TOP 09, a tedy přednostního práva využije paní poslankyně Chalánková.
Vážený pane předsedo, velmi vám děkuji. Chtěla jsem jenom poděkovat panu premiérovi za zprávu, kterou nám předložil.
Já myslím, že poslanec, který je pověřený, že vystoupí se stanoviskem klubu, má taky přednostní právo.
Bylo by opravdu jednodušší, kdyby - Prosím, pane premiére.
Já jsem na tyto interpelace odpověděl a nad rámec interpelací jsem slíbil Poslanecké sněmovně, že k této věci předložím zprávu Poslanecké sněmovně, a to na začátku nejbližší řádné schůze Poslanecké sněmovny. Postupuji zcela přesně na základě tohoto svého prohlášení, které jsem učinil na půdě Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že k tomuto tématu by samozřejmě bylo možné diskutovat. A kdokoli z opozice má právo, aby navrhl zařazení tohoto bodu, a v rámci tohoto bodu může proběhnout diskuse. Proto jsem ani nečetl celou tu písemnou zprávu, protože to nepokládám za efektivní. To, co mě mrzí, je, že když jsem se dotazoval na jednotlivých úřadech, proč tam nejsou žádné informace o tom, co se dělo před nástupem této vlády, tak jsem dostal odpověď, že se nedělo nic. To mě velmi mrzí, protože možná ta zpráva mohla být obsáhlejší. Bohužel žádné známky takovéto aktivity jsem z pohledu státní správy nedohledal. Možná by ta zpráva v tomto směru mohla být obsažnější. Čili ještě jednou konstatuji, že se celou věcí zabýváme. Ještě jednou zdůrazňuji, Ministerstvo zahraničí jedná na nejvyšší diplomatické úrovni. To je poslední aktivita, která byla učiněna ze strany vlády. Náš zastupitelský úřad v Oslo je v kontaktu s příslušnými úřady. Ze zprávy se dočtete o tom, že náš zastupitelský úřad pravidelně kontaktuje složky norské státní správy a připomíná postoj České republiky k celé věci. Ministerstvo spravedlnosti je připraveno poskytnout maximální podporu českým občanům v této záležitosti.
Třetí návrh je: "Vyzývá vládu České republiky, aby při nadcházejících jednáních o dalším postupu Evropské unie vůči Rusku udělala maximum pro ochránění hospodářských a bezpečnostních zájmů České republiky a v maximální shodě s postojem členských zemí Evropské unie."
Ano. Návrh byl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh? Děkuji vám. Z přítomných 157 pro 101 poslanec, proti nikdo. Další návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh? Děkuji vám. Další návrh?
A chci jenom připomenout kolegům, kteří ty informace nemají, že tu schůzi nesvolávala opozice, neiniciovala opozice.
Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Faltýnek, po něm s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Máme jako opoziční strana bohaté zkušenosti s tím, co on tady říká, že opoziční návrhy zákonů tady řadu měsíců stojí ve frontě neprojednány, nezařazeny, případně vyřazeny. Takže má pan kolega Stanjura pravdu. Ano, toto zacházení s opozicí je zde zřejmě obvyklou normou. Já bych poprosil, abychom se soustředili na to, že tady jsou nějaká pravidla, abychom se podle těch pravidel nadále chovali a řídili, abychom si je nevykládali účelově. Prostě přednostní právo není něčí výsada nebo něčí vlastnictví. Přednostní právo je šance, která je dávána především opozičním poslaneckým klubům, aby alespoň někdy mohly vyjádřit svůj názor. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi.
Neříkám, že lžou, vyřídím si to s nimi sám. Ale co je podstatné. Neboť vy jste sám řekl, že těch přednostních práv má koalice víc. Čili kdybychom je zrušili, byla by poškozena koalice. A pane Stanjuro, já se vás ptám prostřednictvím pana předsedajícího: Oni vaši poslanci neumějí mluvit? Oni se neumějí přihlásit do rozpravy, že za ně musíte mluvit jenom vy a pan Fiala, nebo zejména vy? Oni to opravdu neumějí? Vy nemáte společné stanovisko, které by mohli přednést taky oni? Podívejte se, jak chodí Bundestag. Víte, jak chodí Bundestag?
Já se omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Stanjurovi, kterého si vážím - teď ho tedy nevidím, jo, je tady. Ale já jsem změřil časově vystoupení pana kolegy Stanjury.
Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Teď už dříve zmíněný pana ctěný kolega Jandák.
Prosím vás, zklidněte se a podívejte se, co je za bod, o dani z přidané hodnoty.
Děkuji panu poslanci Jandákovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
Ač se bude pan poslanec Komárek divit, jdu opět hájit své poslance. Ale neurážejte mé kolegyně a kolegy. Minimálně dneska vystoupil pan kolega Zahradník se vstřícným projevem k návrhu ze strany sociální demokracie, vystoupila má kolegyně Jana Černochová, dnes oceněná jako nejlepší starostka na Pražském hradě v rámci statutárních měst, vystupují další. A právě proto, když říkáte, že nebudou přednostní práva, tak bude všechno podle většiny. A já to respektuji. Program bude podle většiny, body za sebou. Nebo nemusí, ale může! A já chci bojovat za své poslance a poslankyně. Vám se to může nelíbit, ale prosím vás, jenom neurážejte. Oni se za nikoho neschovávají, nemlčí, vystupují často a kvalifikovaně. Klidně se trefujte do mě, já to unesu!
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Aby toto přednostní právo vlády, které je ústavním právem, bylo vyváženo, proto bylo do jednacího řádu dáno právo opozice, předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran. Aby přednostní právo vlády bylo vyváženo. To znamená, prosím pana kolegu Komárka, než bude tady chodit s těmi výzvami - přednostní právo má být zrušeno -, aby první přišel s novelou Ústavy.
Slovo má paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Farský.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěla navrhnout rozšíření pořadu schůze o bod Informace ministra vnitra k situaci v Policii České republiky. Navrhuji tento bod zařadit po pevně zařazených bodech. Co mě k tomu vede? Jistě si vybavujete, jak tato Poslanecká sněmovna rozhodovala o vydání našeho kolegy pana poslance docenta Bohuslava Svobody v souvislosti s kauzou Opencard. Také si jistě vybavujete, jak jsme tady po debatách zřídili stálou vyšetřovací komisi, která se tím měla zabývat. Ve volbách voličům slibuje, že se bude snažit zúročit vše, co se za svou profesní kariéru naučil. Pan podplukovník Hluško je stále zaměstnancem Policie České republiky. Přestože ale splnil, co měl, z osobních důvodů údajně odejde a zkusí štěstí v politice na kandidátce hnutí ANO. Myslím si, že by tato Poslanecká sněmovna toto neměla nechat bez reakce, proto žádám... Děkuji. Proto vás, pane předsedo, a všechny kolegyně a kolegy ještě jednou zdvořile žádám, abyste zařadili bod s názvem Informace ministra vnitra k situaci v Policii České republiky jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji.
Ano, tím pádem by to bylo jako bod 8. Děkuji.
Děkuji, pane předsedo. Takže moc vás prosím, abyste u bodů 80 a 92 stažení nepodpořili.
Ano, jedná se o návrh na vyřazení z programu, nikoliv na stažení, ale na věci to nic nemění. Podrobíme to hlasování. Připraví se pan poslanec Dolejš Jiří.
Dobrý den. Byl předložen v prosinci loňského roku, podepsalo se pod něj 78 z nás.
Pan poslanec Jiří Dolejš a připraví se pan poslanec Vojtěch Filip.
Krásné odpoledne, kolegyně a kolegové.
Hodnota je mnohem vyšší. Investování do řádných slušných občanů je ekonomická nutnost pro Českou republiku. Prosím vás o zvážení podpory našeho pozměňujícího návrhu. Podpořme slušné a řádné rodiny v tom, aby mohly mít více dětí.
Mám zde dvě faktické poznámky. První z nich má paní poslankyně Marta Semelová a poté pan poslanec Zavadil. Následuje s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Podporuji to, aby tady byla systematická podpora mladých rodin s dětmi, aby se nastartovala porodnost, aby se zvyšovaly příspěvky. Vy tady mluvíte o tom, že chcete podporovat jenom slušné lidi, to znamená, že ti, kteří nemají práci, ty statisíce lidí, kteří objektivně nemají práci, to jsou neslušní? Ti si nezaslouží naši podporu? Já znovu říkám, že tento návrh je pro nás naprosto nepřijatelný!
Hezký dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo, vážený pane předsedající. Představme si, že slušný Tomio Okamura jede po ulici, po silnici autem, někoho porazí a bude odsouzen. A já nemám pochybnosti o tom, že je slušný. Ale pak je neslušný. Pak tedy nemůže dostat to, o čem se tady hovořilo. O těch nezaměstnaných tady hovořila moje předřečnice Marta Semelová. Ale drtivá většina pracovat chce, a ona opravdu velmi obtížně shání práci!
Děkuji. Máte faktickou poznámku, pane poslanče Okamuro?
Budu velmi krátký.
Přicházejí faktické poznámky, z toho důvodu je musím upřednostnit. Vy se chcete přihlásit s faktickou poznámkou? Dobře, s faktickou poznámkou.
A vy se mě ptáte, jak mám podpořit třetí a další? Promiňte, to jsem vůbec nepochopil. Vy jste nadiskriminovali jakékoli rodiče od třetího dítěte výš. Takže to prosím vás neobracejte. A paní Semelová se tady ptala na to, jak dáme práci. Takže se ptejme vlády, kdy to konečně bude na stole, aby konečně klesla rekordní nezaměstnanost 8 %, přes 600 tisíc nezaměstnaných! To jsme prodiskutovávali.
V tom případě pan poslanec Lank.
Krásné odpoledne, děkuji za slovo. Já v tom chci udělat úplně jasno, protože mám pocit, že někteří z nás to buďto nechápou, anebo pochopit nechtějí. To, co navrhujete vy, je první dítě porodné, druhé dítě porodné a dál nic. Naopak. My chceme zvýhodnit. Nepleťme si to, jestli někoho zvýhodníme tím, že je slušný, tak dostane i na třetí dítě. Dvě děti a dost!
Jak proti rozpočtovému výboru, tak proti tomu stávajícímu stavu. Jenom podotýkám, že věci, které se danit do dneška nemusely, se, pokud to schválíte, danit musí.
Tím pádem nebudeme muset hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury. Ptám se, kdo další má něco k proceduře. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?
Děkuji.